Já jsem to tehdy na začátku podporoval, i ty kroky vlády, které se toho týkaly. Ale vraťme se zpátky k tomu, o čem se tady bavíme, to je ten nouzový stav. Vystoupila tady řada kolegů, kteří kladli otázky, včetně našeho kolegy Petra Třešňáka, který se ptal ministra zdravotnictví na několik otázek, konkrétně myslím, že to bylo 34 nebo 37 otázek, asi před třemi týdny a nedostal na ně odpověď, ani na tuto svoji písemnou žádost , ani tady na plénu Poslanecké sněmovny. Ale já předpokládám, že pan ministr, i když tady zrovna nebyl, tak to určitě postřehl, takže snad se k tomu vyjádří, protože je důležité pro nás, abychom měli aktuální informace, až se o tom nouzovém stavu budeme rozhodovat. A jsou tam poměrně vážné věci, na které se ptáme. Proběhly investice uvedené v tomto plánu? Pokud ne, tak proč? Které investice z tohoto plánu byly dokončeny? K Ústřední epidemiologické komisi - kolikrát se v roce 2020 sešla? Jaká byla její doporučení vládě, to, co má dělat podle pandemického plánu? Ta komise má dávat doporučení vládě a v jejím čele stojí ministr zdravotnictví. Postupuje vláda podle jednotlivých fází pandemického plánu? Těch dotazů na další témata, jako jsou ochranné pomůcky, léčiva, zdravotnická zařízení a přístrojová technika, je tam opravdu dost. Některé z nich byly zodpovězeny v rámci veřejných vystoupení, některé však dosud zodpovězeny nebyly. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo extrémně nízký odhad počtu respirátorů pro uložení u Správy státních hmotných rezerv, a to 20 tisíc kusů. Děkuju za jeho přístup, protože nás vyzval k tomu, abychom kladli otázky, a to si myslím, že je naše důležitá role jako opozice. Máme nárůst, který je v zásadě konstantní. Takže to je, aby bylo vyjasněno, kdy vláda přijme zmírnění těch opatření. Já jsem si nechal zpracovat analýzu, která popisuje, jaká opatření může vláda podniknout a jaká opatření může podniknout, pouze pokud je vydán nouzový stav, protože drtivou část těch opatření lze dělat podle té analýzy i bez nouzového stavu.
Jedním z hlavních úkolů Poslanecké sněmovny je kontrola činnosti vlády České republiky. A protože se vláda rozhodla využívat pro trasování potenciálně nakažených tento ambiciózní projekt, který se ovšem může dotknout velmi citlivých osobních údajů obyvatel této země, vnímají předkladatelé ochranu těchto dat jako zcela zásadní krok směrem k zabezpečení soukromí obyvatel České republiky. K využívání těchto dat se musí dle předkladatelů přistupovat vždy za jasně definovaných podmínek, zejména na jasně definovanou dobu a při dostatečné ochraně před zneužitím těchto dat. Mělo by být cílem Poslanecké sněmovny, aby plně dostála své úlohy a vládní kroky efektivně kontrolovala. K tomu může nejlépe sloužit institut dočasné komise. My v této souvislosti uvítáme zástupce všech parlamentních politických stran. A my bychom rádi, aby v komisi nezasedali pouze političtí reprezentanti, ale i nominanti odborní. Bude záležet zcela na zvážení toho kterého politického klubu ve Sněmovně, koho do dané komise nominuje. Základním cílem komise je dohlížet nad tím, jak přesně bude docházet ke zpracování, jaká mobilní data a údaje z platebních karet budou opravdu využívána, jak bude s těmito daty nakládáno, kde přesně a jakým způsobem budou uchovávána, kdo přesně a za jakých podmínek k nim bude mít přístup a za jakých podmínek a v jakém čase bude docházet k jejich definitivní skartaci. Dále bychom se rádi dozvěděli, v jaké formě získá příslušný orgán data od mobilního operátora a z banky. A samozřejmě je potřeba řešit i případná rizika, která mohou nastat už při samotném přenosu těchto dat do úložiště. Dámy a pánové, dovolte mi prosím, abyste tento návrh nebrali jako návrh politický, protože jsem dopředu oslovil opravdu všechny kluby i s tím, že my vítáme zavedení chytrých prostředků a mechanismů při případném čelení té výzvě, kterou pro nás pandemie koronaviru v současné době znamená. Nicméně i v této době, v době nouzového stavu, v době, kdy je činnost Parlamentu prostě omezena už jenom tím, že se pohybujeme ve stavu legislativní nouze, je možná důležitější více než kdy jindy dát občanům naší země jistotu, že i v této chvíli se bude s jejich soukromím, s daty, která poskytnou, zacházet citlivě a nemůže dojít k jejich zneužívání. Dovolte mi prosím, abych vás požádal o podporu tohoto návrhu, a případně se těším s vašimi zástupci na spolupráci v rámci této dočasné komise Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Takže to byl první návrh.
Děkuji za slovo. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný důvod, proč ho projednávat ve stavu legislativní nouze. Zákon, tak jak ho Sněmovna přijala v tom roce 2017, počítá s rozvolněním pravidel a pojistek fiskální odpovědnosti v případě přírodních katastrof, v případě bezpečnostního ohrožení a výslovně i v případě pandemií. To znamená, ten zákon myslí na tu situaci, kterou teď prožíváme, není důvod ho jakýmkoliv způsobem měnit. Není to stanovisko jenom moje, je to stanovisko i Národní rozpočtové rady, která ho říká velmi silně a nahlas. Česká republika je jedinou zemí, která chce díky koronavirové vizi dokonce ve stavu legislativní nouze tento zákon změnit, a jedinou zemí, která je, kde ta vláda má zásadní rozpor se svou národní rozpočtovou radou. Prosím, abychom neznevažovali důležitost toho zákona tím, že ho chceme měnit při první krizové situaci. Protože právě v tom zákoně se na ty krizové situaci myslí, jsou tam uvedeny. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych to chápal, ale prostě tam je popsáno, co se může dělat v případě krizových situací, mezi kterými je uvedena i pandemie. Opravdu není žádný důvod ten zákon projednat letos. A když už by na tom vláda trvala, tak ho prostě projednejme v řádném režimu. Je to ukvapené, je to zbytečné.
Děkuji. Návrh jsem si zaznamenal.
Děkuji za slovo. Vítám tuto iniciativu. A ta komise se usnesla, že se toho můžou účastnit samozřejmě i zástupci klubů, kteří tam nemají svého zástupce, topka a KDU. Bohužel na tu komisi se nevztahuje ten zákon, co jsme schvalovali na začátku od pana Chvojky, že tam má mít každý svého zástupce, to je výjimka. Takže si myslím, že stačí v zásadě jeden orgán, který to bude kontrolovat, a není potřeba k tomu zřizovat další orgán. Proto my se u toho hlasování zdržíme.
Děkuji a nyní pan předseda Jurečka.
Řeší nákupy ochranných pomůcek ze svých rozpočtů, nevědí, jestli jim budou tyto nákupy následně nějakým způsobem i ze strany státu dofinancovány.
Odůvodnila jsem tyto pozměňovací návrhy v obecné rozpravě. Druhý pozměňovací návrh, který jsem odůvodňovala v obecné rozpravě, se týká těch, kteří přešli na úřad práce a chceme je vrátit zpátky v systému kompenzačního bonusu.
Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Zjednodušeně řečeno kromě toho, že jsem ho odůvodnil v rozpravě, tak tento pozměňovací návrh je velice krátký. Ale určitě by nemělo být dublování z jednoho programu z Ministerstva financí s druhým programem z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Děkuji za slovo. Děkuji.
V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Není možné dohodáře řešit prostřednictvím Antiviru, protože dneska už to zaměstnanci nejsou, protože už je vyhodili. Z toho důvodu je úplně nesmyslné říkat, že se to dá řešit antivirem, protože ti lidé už jsou teď bez příjmu. Antivirus nebude fungovat, protože už jsou vyhozeni, takže zjevně tam žádná kompenzace přijít nemůže. A těmto dohodářům by mohli dát aspoň 15 tisíc a umožnit, aby ti lidé nebyli úplně bez příjmu. Nedostali dokonce ani ošetřovné.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Já o něm dám samozřejmě hlasovat. Tak není to závěrečné hlasování. Myslím, že na toto hlasování jsme připraveni.
Prosíme o hlasování po jménech, protože jsou tady návrhy, které zazněly na tři osoby.
Já bych chtěl požádat paní navrhovatelku, aby nám tedy objasnila, co v této Sněmovně platí. Předpokládám, že pokud to platí pro poslance, platí to i pro ministry. Pokud to neplatí, tak jsem ochoten to akceptovat, ale pak se podle toho zařídíme.
Prosím, máte slovo.
Ten návrh zněl na klíčové osoby vlády, to znamená vás, pane ministře vnitra a předsedo Ústředního krizového štábu, ministra zdravotnictví a pana premiéra. Samozřejmě že platí gentlemanské dohody. Ale tady jsou vznášeny argumenty, jasné dotazy a na ně tady prostě nezaznívají odpovědi. A to je to klíčové. To jsem takto řekla, to byl můj návrh. Já si myslím, že stačí hlasovat jedním hlasováním jako všechny tyto požadavky. Ale měli by být schopni s námi vést skutečně dialog, nejenom nás tady nechat mluvit. Vypadá to, že se ten nouzový stav vám zalíbil a že se vám v něm vlastně funguje velice dobře.
Postupoval jsem zatím velmi tolerantně, ale teď už se musíme vrátit k tomu, co nám říká jednací řád. Zazněl procedurální návrh. Ten procedurální návrh je velmi jasný a je potřeba o něm hlasovat. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jenom připomínám, že projednáváme návrh na vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu ve zvláštním režimu, to znamená, že nejsou přípustné faktické poznámky. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení této schůze do doby, než zde bude přítomen premiér, ministr vnitra a ministr zdravotnictví. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat. Ptám se pana vicepremiéra, zda platí jeho přihláška k přednostnímu právu. Prosím, máte slovo.
Já bych byl strašně rád, abych se nemusel bát o své příbuzné, abych se nemusel bát o svoji rodinu, aby už to tady skončilo. Ale ono to zatím neodešlo.
Na řadě v rozpravě pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se to zase pokusím vrátit do věcné roviny. My tady dneska diskutujeme nouzový stav. Já předem říkám, že také nejsem schopen podpořit to prodloužení, které navrhuje vláda, protože jsem od ní neslyšel jasný plán toho, jak se bude chovat podle toho, jak se ta nemocnost bude vyvíjet. Myslím si, že se může říct, že se vyhýbáme těm zemím, které prošly tím problémem s velikými škodami a ztrátami na životech. Ale přesto ze strany vlády vidím spíše chaotická odstraňování, nebo liberalizaci těch restrikcí, které přišly na začátku a které jsme i já a spolu se mnou i ostatní kolegové z opozice podporovali. Já bych vedle toho nouzového stavu právě chtěl pohovořit o těch restrikcích. Ale ta opatření nikdy nemůžou nahradit to, co potřebujeme, aby se událo nejrychleji, a sice aby se naši živnostníci a podnikatelé mohli vrátit do svých provozoven a mohli znovu nastartovat své podnikání. A mně přijde skoro neuvěřitelné, že ani po těch týdnech nemá řada živnostníků, řada podnikatelů jasnou alespoň perspektivu toho, kdy zrovna jejich obor, jejich předmět podnikání bude znovu moci běžet, bude moci fungovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jestli tady nějaký je. Zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 2. dubna. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Takže já zopakuji, navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského ověřovateli této, tedy 44. schůze. Zahajuji hlasování. Já vám děkuji. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 43. schůzi. Potvrzuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Jedná se o: - sněmovní tisk 803 - vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů; Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 44 ze dne 31. března a č. 45 ze dne 2. dubna rozhodl předseda o projednání předložených návrhů ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 791 rozpočtovému výboru; sněmovní tisk 798 výboru pro sociální politiku; Já k tomuto otevírám rozpravu. Mám zde nějaké přihlášky a s přednostním právem k tomuto chce vystoupit...? Stejně tak se zeptám - tohle je k návrh pořadu? Pan poslanec Stanjura, to je zřejmě k prvnímu bodu. A pan poslanec Ferjenčík je také k návrhu pořadu? Ale teď projednáváme stav legislativní nouze, takže se ptám, kdo se hlásí do rozpravy ke stavu legislativní nouze v tuto chvíli. Obecně jestli souhlasíme s tím, že trvá stav legislativní nouze. Pan předseda Sněmovny vyhlásil stav legislativní nouze, dokud nebude ukončen nouzový stav. Nouzový stav jsme schválili, že trvá, nicméně v tuto chvíli můžeme rozhodnout o tom, že si již nemyslíme, že trvá stav legislativní nouze.
Proto jsem připravil doprovodné usnesení k tomuto tisku, kde Poslanecká sněmovna žádá dvě věci: za prvé upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury; za druhé vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků. Já jsem chtěl upozornit na to, že jedna ze skupin, která nyní zcela propadává tou záchrannou sítí, kterou se snažíme vytvořit skrze ty zákony, které přijímáme v reakci na koronavirovou krizi, jsou právě agenturní pracovníci. Já chápu, že ten celý institut je problematický. Nicméně to není úplně důvod neřešit situaci lidí, kteří teď jsou akutně zasaženi tou hospodářskou krizí. Typicky lidé, kteří přijdou o práci, usilují o návrat domů, to je v dnešních podmínkách velmi obtížné. Stejně tak je potřeba řešit to, aby nepřišli o ubytování, a řešit bezpečnostní situaci v těch lokalitách. Zajistit jim potraviny a hygienické pomůcky, aspoň ty základní. Aby skutečně v těch lokalitách s velkou koncentrací agenturních pracovníků, kteří mohou přijít o práci, nenastala špatná sociální a bezpečnostní situace, tak jsem si dovolil upozornit vládu na tento problém prostřednictvím doprovodného usnesení k tomuto tisku. A ještě poslední poznámka k těm dohodářům. Skutečně apeluji na sociální demokracii, aby alespoň tedy nevyjímala z toho zákona kombinaci dohody o pracovní činnosti a vedlejší živnost na OSVČ. To mi přijde skutečně nešťastné, tuto skupinu úplně, úplně vyškrtnout z toho jednorázového bonusu. A pokud už to sociální demokracie navrhuje, tak alespoň podpořit tedy pozměňovací návrh Pirátů, který tam ty dohodáře zpátky vrátí alespoň bez kombinace se zaměstnaneckou smlouvou. Děkuji za podporu.
Já vám děkuji za dodržení času.
Děkuji. Usnesení se totiž týká osob pravidelně překračující státní hranice za účelem výdělku, tedy tzv. pendlerů. Jsem si vědom, že k dnešku, tuším, došlo k několika drobným změnám a posunům, ale stále zůstává zachován ten turnusový model, byť zkrácen na 14 plus 14 dnů, takže to vlastně mnoho těch situací opět neřeší. A ten důsledek bude opět devastující, hlavně pro ty dva nejvíce ekonomicky postižené příhraniční regiony. Proto jsem, jak jsem zmínil ministrovi Hamáčkovi, navrhl systém, jak zajistit bezpečný pohyb osob, které cestují za prací, a to založený na chytrých elektronických řešeních. Nechci používat to slovo chytrá karanténa, protože ta definice vlády je poněkud odlišnější. A nejde jen o samotné umožnění překračování hranice, ale vlastně i o ušetření práce a času bezpečnostních sborů provádějících tu samotnou kontrolu. Pokud by totiž například osoba na hranicích se prokazovala kódem vygenerovaným mobilní aplikací, bude to pro všechny mnohem snazší než papírová potvrzení, která navíc není možné v reálném čase ověřit.
Další v pořadí je pan poslanec Miroslav Kalousek, poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych tady podotknout, že ne každá OSVČ je takový ten typický živnostník se svou provozovnou. Řada z nich nabízí na trhu svoji intelektuální nebo svoji manuální zručnost a jejich fixní náklady jsou v podstatě minimální. A rozhodně to není pomoc státu, která by pomohla tu živnost uchovat. Ten stát jim nařídil, my jsme jim nařídili: od zítřka nesmíš vydělat ani korunu. Ale oni ty fixní náklady musí platit dál. Vůbec se nepohybujeme v pojmech jako náhrada škody nebo náhrada ušlého zisku. Mluvíme jenom o významné části fixních nákladů, které jsou samozřejmě výrazně odlišné, živnost od živnosti a region od regionu. Proto nám přijde velmi férové to vázat právě na ty nájmy.
Rozhlédnu se, nikoho nevidím přihlášené z místa, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem.
Tak řídí se vláda postupy, doporučením odborníků, postupy, které navrhuje pan profesor Prymula, nebo je to nějaké jiné politické rozhodnutí, podle nějakých jiných kritérií? I toto dlužíte veřejnosti, abyste vysvětlili. Lidé jsou z těch opatření často zmateni, nevědí, které platí, protože to, co platí dopoledne, neplatí odpoledne nebo druhý den. A kromě toho ani nějakou představu o tom, jak budete postupovat dál, co budou další kroky, jakým způsobem zajistíte ochranu rizikových skupin, jakým způsobem vytvoříte podmínky pro to, abychom prováděli jakousi liberalizaci, abychom se dostali zpátky k normálnímu životu, jaké podmínky pro to jsou a jak je chcete naplňovat. Nic takového jsme tady neslyšeli. My jsme hlasem lidí, kteří tyto otázky kladou.
Nyní s přednostním právem vystoupí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se ministr vnitra Jan Hamáček.
Děkuji za slovo. Na to určitě přijde čas, ale ten čas zatím nenastal. A když klademe dotaz, tak chceme slyšet odpověď. Ničeho takového jsme se bohužel doteď nedočkali. Ta opatření jsou těžká pro mnohé z nás a opozice jako celek je vlastně podpořila. A zase budeme říkat, že si opozice hraje své politické hry. Naši občané jsou disciplinovaní, kreativní a přispívají k tomu, že to zvládáme relativně - podotýkám slovo relativně - dobře jako Česká republika. Ale čas běží, jsme skoro měsíc v nouzovém stavu a očekával jsem já i mnozí další něco, co nám dá naději, že vláda ví, co bude dělat, kdy to bude dělat, za jakých podmínek to může udělat. Ne že chce nebo nechce, ale že může. Aby nešířili chaos, protože pak lidé ztrácejí tu naději. Uvedu několik případů. Není možné podle mě, aby premiér řekl, a mně to bylo sympatické: budeme rozvolňovat opatření. A vystoupí pan vicepremiér a řekne: nebudeme rozvolňovat opatření. Vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí, a zase mně to je sympatické, a říká: měli bychom testovat co nejvíce seniorů, to je priorita. Vystoupí pan premiér a řekne: nemáme kapacitu, budeme testovat personál tam, kde se o naše seniory starají. A pan premiér i pan vicepremiér řeknou: nebudeme dělat. Mohl bych mluvit o otevírání škol, podobný případ. Nejen do řad opozice, to by nebylo tak důležité, ale do řad občanů.